Jestli vstoupí dříve do EU, nebo do NATO, to je samozřejmě zase rozhodnutí té Černé Hory. To je ten ratifikační proces. Takže to jen moje poznámka.
Další faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Seďa, po něm pan poslanec Ivan Gabal.
Já jenom chci takové poznámky jako odpovědi na ty dotazy, které tady zazněly. Černá Hora si sama o svém vstupu rozhodla. A já bych nerad, abychom Černohorcům říkali, co mají dělat a jak si mají zajišťovat svoji bezpečnost. Druhá věc - migrační krize. A tu vnější hranici Schengenu ochraňují bezpečnostní sbory. A není pravda, že NATO nepomáhá. NATO má námořní operaci Sea Guardian. Má tam tři lodě, dvě ponorky a má tam taky leteckou podporu pěti států. Proběhlo 62. zasedání Parlamentního shromáždění NATO. A všude zaznívá, že politika otevřených dveří NATO je ta správná. Takže prosím vás, vraťme se tady k tomu protokolu, podpořme Černohorce v jejich úsilí na zajištění bezpečnosti své země.
Já vám také děkuji.
To je důležité. Já si myslím, že je potřeba dát prostor těm, kteří o sobě chtějí rozhodovat, aby rozhodovali. Dlouhou dobou jsme museli udržovat na Balkánu jednotky, abychom stabilizovali externími silami etnické konflikty. Vstup Černé Hory a dalších balkánských zemí do Aliance znamená, že se stabilizují vlastními prostředky, vlastní vnitřní demokracií, vlastními schopnostmi a kapacitami. Děkuji za pozornost.
A my jsme ti, kdo zdůrazňujeme neustále, že západní Balkán musí být předmětem naší pozornosti. A ty, kteří se k tomu nemají, tak se snažíme... Aby to bylo něco, na co koncentrujeme svoje.... Takže tohle je realita.
Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou nejprve pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec...
Hezké popoledne. Acidifikace oceánu je poměrně známý pojem, je to překyselení. Samozřejmě exhalace, které vypouštíme jako civilizace, respektive nejvyšší znečišťovatelé. Je to průmysl. Takže původcem samotného znečišťování naší planety je deregulovaný kapitalismus.
To byla zajímavá informace. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Zkusme si připomenout, co nám řekl pan zpravodaj. Cituji přesně. "Já si pouze dovolím to poněkud shrnout," říká pan zpravodaj. "Protokol o perzistentních organických polutantech, takzvaný Göteborský protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu a Protokol o těžkých kovech." A teď přijde zásadní informace: "Tyto změny se týkají právě těchto protokolů." Takže si zkusme shrnout první tři věty vystoupení pana zpravodaje. "V prvním protokolu dochází k rozšíření o nové látky. Milé kolegyně, milí kolegové, je to o té úmluvě, je to o těch protokolech, je to právě o těch změnách jak v té úmluvě, tak v těch protokolech a jedná se o nějaké technikálie. V uvedených protokolech dochází k následujícím změnám." A teď je jeden odstavec. Nevím jak vy, ale to přece nemůžeme myslet vážně. Já jsem z Moravskoslezského kraje a nepovedlo se to žádné vládě. To nám moc nejde. A není to jednoduché. A říkám, nepovedlo se to žádné vládě včetně naší vlády. Ale to je typický příklad toho, jak funguje nesmyslná politika.
Děkuji panu předsedovi. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Leoš Heger, jestli na ní trvá.
Tentokrát máme snad klidnější bod. Je to, jak bylo řečeno Mezinárodní úmluva o ochraně osob před nuceným zmizením. V některých státech dochází k tomu, že tam prostě člověk zmizí. To je tedy v popisu ten jev, ke kterému došlo a dochází. A nejmasovější v poslední době, nejmasovější je určitě Sýrie. Tohle je ten samotný případ, o který se jedná.
Děkuji za slovo. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru - což jsem právě učinil. Není důvod, proč by se nepodřídila i pravomoci Výboru pro nucená zmizení.
Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji. Prosím, pane ministře.
Já to uvedu a nebude to zase tak složité. Už bylo řečeno, že to je dohoda o hospodářské spolupráci. Takže to už jede.
Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se na závěrečná slova? Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Přihlášeno je 116 poslankyň a poslanců. Pro 106, proti žádný, návrh usnesení byl přijat. Funkce zpravodaje se chce ujmout pan poslanec Václav Zemek. Já vás všechny odhlásím. Pro 108, proti žádný. Ptám se, jestli je zájem o nové vystoupení navrhovatele a zpravodaje? Není zájem. V tom případě, pokud pan ministr není přítomen, tak přerušuji projednávání tohoto bodu do přítomnosti pana ministra Mládka. Přejdeme k dalšímu bodu, to je bod Tak, hlásí se pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Do příští schůze, to znamená do začátku příští schůze. To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí, všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu do příští schůze.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Nicméně jsem rád, že jsem dostal šanci aspoň na další bod. Dovolte mi představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. Základním cílem úmluvy je ochrana stěhovavých druhů živočichů, a to nejenom ptáků, ale i savců, ryb a bezobratlých v celém areálu jejich rozšíření, to je na hnízdištích, tahových cestách i zimovištích. Nedílnou součástí textu úmluvy jsou dvě přílohy, které zahrnují seznam druhů živočichů, na něž se úmluva vztahuje. Změny příloh I a II se týkají zařazení nových živočichů do seznamu a přizpůsobení taxonomie současnému trendu. Jsou důležitou reakcí na změnu podmínek a umožňují přizpůsobit platné závazky novým skutečnostem. Změny nepředstavují další nároky na specifická ochranná opatření v České republice a jsou v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem České republiky. Současně s návrhem na přijetí změn přílohy I a II si také dovoluji předložit návrh na dodatečnou ratifikaci úmluvy. Česká republika přistoupila k úmluvě jako k mezinárodní smlouvě vládní kategorie.
Děkuji, pane ministře.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
Kdybychom to neučinili, tak si myslím, že by to prostě bylo jinak. Tak ať se nám to líbí, nebo ne, neupírejme tady to druhým, když nám se to hodilo. Takže na tom trvám, že to má svůj vliv a že ten vstup, pokud se někomu podaří, tak to má vliv na to, jak se ta země cítí. Nejenom cítí, ale jak de facto je i stabilní. A já tvrdím, že díky tomu, že Turecko je v Alianci, tak se celá řada věcí začala posouvat jinam a Turecko začalo, nebylo to jednoduché, sehrávat jinou roli. Já to tady nechci rozebírat, protože to je trochu terén, o kterém si nejsem jist, že mohu mluvit úplně otevřeně, ale nemám vůbec pochyb, že tlak Aliance sehrál roli v tom, že Turecko měnilo a korigovalo své chování právě v těchto krizích. Vy můžete říct, že to nebylo třeba dost nebo že byste si představoval, že to bude jednoznačnější, ale já za sebe vůbec nepochybuji o tom, že tady členství v Alianci sehrálo velice významnou roli a stále sehrává. Samozřejmě, ono to není jednoduché, protože asi víte, že díky událostem, které se odehrály v Turecku, tak došlo k velkým změnám třeba právě v oblasti armády v Turecku a že to samozřejmě zasáhlo dokonce i ty struktury, které byly partnerem pro jednání v Alianci. Takže to všechno je pravda. A je pravda, že tady se někdy věci docela vážně zkomplikovaly. Ale přesto si myslím, že členství v Alianci je nástroj, který fungoval, stále si myslím, že funguje se všemi problémy, a je to prostě něco, na co spoléháme. A to tady už vůbec nechci rozvádět, ale je to věc, kterou jsem si také naprosto jist.
Nyní faktickou poznámku.
Myslím, že motivace komunistů k odmítnutí tohoto materiálu je všem těm, kteří se orientují v téhle oblasti, jasná.
Nyní s přednostním právem pan místopředseda Filip, poté pan zpravodaj Šrámek.
Já opravdu jasně řeknu, jaká je moje motivace. My bychom měli jiný názor. Ale v tom případě ta jeho otázka je zcela legitimní. Oni říkají: My nevíme, jestli budeme jenom pevnou leteckou základnou, nebo jestli opravdu budeme také součástí toho ekonomického prostoru. A my chceme být nejdříve součástí toho ekonomického prostoru a potom nebudeme mít žádné výhrady k tomu, abychom byli součástí i toho bezpečnostního prostoru. Oni mají jiné priority. A já mu docela rozumím, tomu svému příteli, protože také mi někdy připomíná, že jsme spíš zneužíváni v té mezinárodní politice, než abychom byli rovnocenným partnerem. A to si myslím, že je i pro mě legitimní důvod, proč v tuto chvíli nemám žádný důvod hlasovat dříve o přijetí Černé Hory do NATO než hlasovat o jejím přijetí do Evropské unie.
Já vám děkuji. Omlouvám se, eviduji dvě faktické poznámky.
Děkuji za slovo. Dlužím reakci na vystoupení pana ministra. Ty rozinky, o kterých jsem se zmínil, tu parafrázi tady použil pan kolega Filip. A geopolitické rozinky, které rozehráváme v rámci NATO a přístupových jednání k Evropské unii. Byla velice důležitá pro strategický bipolární svět. Ale to také nechci zmínit. Tady zazněla jedna docela důležitá slova, byť ne z úst pana ministra, ohledně vůle občanů. A potom se ukáže, jaká je to vůle občanů, kterými se tak zaštiťujeme.
A třetí věc, to je to referendum ke vstupu do NATO. A mně tedy na náměstích, na ulicích, když se snažím bavit, nikdo neříká, že tohle je to, z čeho by dneska chtěli odejít. Nemyslím si, že by tady byla zrovna vůli lidí o něčem takovém se bavit. A to není vůbec, že bych lidem upíral právo, ale zdá se mi, že ta doba tomu vůbec nenapovídá. A tahle věc mi připadá natolik jasná, že bych o referendu nemluvil!
A nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Grospič.
Nicméně chtěl bych tady připomenout několik takových možná drobných reálií. Já z tohoto pohledu si myslím, že Severoatlantická aliance už daleko překročila svůj horizont, že by Česká republika se neměla účastnit těchto hrátek o přerozdělení a posílení své moci vlivu, ale naopak by měla jít trvalou cestou budování své neutrality a posilování míru. Nebudu tedy pro návrh této smlouvy hlasovat.
Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan Ivan Gabal. Vzhledem k tomu, že není nikdo přihlášen, pane poslanče, můžete se přihlásit řádně, nebudete limitován dvěma minutami
Už jsem tady některé argumenty uvedl. Znamená to, že perspektiva toho, že bychom ještě někdy museli hasit na Balkánu vojenský konflikt svými vojenskými jednotkami, výrazně klesne. A to je pro mě podstatné jak z hlediska našich zájmů, tak z hlediska zájmů Černohorců a celého teritoria.
Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy.
Myslím, že bychom jim měli vyhovět. Proto budu hlasovat pro.
O slovo se hlásí pan místopředseda Jan Bartošek.
Děkuji. Nedá mi to, abych zde také nevystoupil. Jednak bych chtěl poděkovat panu ministrovi za to, jakým způsobem věcně a správně argumentuje. A není to pouze o tom, kam patříme a čeho jsme součástí na základě smlouvy, ale je to také otázka, kam chceme mentálně patřit.
O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí usnesení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Prosím, aby se slova ujal pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Pan ministr Mládek není přítomen, takže si nepřeje úvodní slovo.
Obsahově si myslím, že pan ministr vše podstatné řekl. Bártla a zpravodajské zprávě poslance Raise a po rozpravě zahraniční výbor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 Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru - což tímto činím.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ivan Adamec.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Není zájem.
Já bych to nechtěl jenom tak odbýt. Ale není problém to poskytnout, pokud to tady dnes neřekneme.
Nyní přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Já vás všechny odhlašuji. Zahajuji hlasování. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jen velmi stručně, protože jsem podrobněji úmluvu představoval v prvním čtení.
Později začali do této organizace vstupovat i stejně smýšlející Češi, mezi nimi i přítomný Daniel Herman. V květnu 2010 předsedkyně německého Svazu vyhnanců Erika Steinbachová vyzvala Čechy, aby se plně chopili svého prý hrozného dědictví, osudu sudetských Němců a jejich nelidského vyhnání. A z české strany se nikdo neozval. A ta část české politické scény, která vyčítá Masarykovi a Benešovi, že se nedokázali dohodnout s takzvanými sudetskými Němci, se po roce 1989 nedokázala dohodnout ani se Slováky. V březnu loňského roku pronesla německá kancléřka Angela Merkelová následující slova: Německu se podařilo vydobýt si uznávané místo ve společenství národů i proto, že se snaží vyrovnat se svým podílem na zvěrstvech spáchaných za druhé světové války. Ano, šlo o neuvěřitelná zvěrstva. Kéž by si to uvědomili i ti, kteří apelem na morální vinu obou stran zpochybňují i samotné výsledky druhé světové války. Tomu, aby politická šmíra netahala složité a citlivé problémy na pulty svých kejklířských jarmarků, se pochopitelně nedá zabránit. Premiér Sobotka často opakuje, že jsme členy Evropské unie a že se tak musíme chovat. Proto mám povinnost se ptát, a ptám se výslovně předsedy vlády, kdo zmocnil ministra jeho vlády - zdůrazňuji zmocnil -, aby nerespektoval stanoviska Evropské unie a zpochybňoval okolnosti i faktické a právní skutečnosti konce druhé světové války. Chci věřit, že na věcnou otázku dostanu věcnou odpověď. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Opravuji omluvu pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, který se dnes omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne. Dále dnes a zítra se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Ivan Pilný. Já tedy otevírám rozpravu a eviduji přihlášku pana poslance Laudáta.
Tak jenom technicky chci připomenout - už je precedenční rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, že lze urážet stranu, ale nelze urážet jedince.
Jenom dodatek byl uzavřen mimo režim zákona o veřejných zakázkách, když Ministerstvo dopravy stanovilo předpokládanou hodnotu dodávky těsně pod hranicí 2 mil. korun za 15 500 kusů. Já bych se rád zeptal, jak je možné, že 26 let firma dělala registrační značky, aniž by vzešla z řádného výběrového řízení.